Pane zpravodaji, prosím, poslouchejte mě, než tedy dám slovo panu kolegovi Černochovi, který má přednostní právo. Já to shrnu i za vás, pane zpravodaji. Totéž řekla paní kolegyně Hnyková i Havlová. Takže jenom si chci upřesnit, pokud jste si poznamenal rozpravu, jestli tam ten návrh na zamítnutí explicitně byl, nebo nebyl. Tak to máme jasné. A už máme jasno, jak budeme postupovat.
Děkuji.
Ale máte slovo s přednostním právem.
Děláte svoji práci. Celé zařízení je vedeno velmi dobře. A práce policie je na velmi dobré úrovni. Stejně jako hasiči, záchranáři a další složky, zdravotní sestry a tak dále. Co se týče Evropské unie, tak ano, vy jste řekl, že by bylo potřeba, aby se spolu dokázala Itálie a Řecko dohodnout a jiné státy dohodnout. Nefungují hotspoty, o kterých se mluvilo v létě, že to je spása všeho. Během pár týdnů bylo jasné, že to neřeší vůbec nic. Proto je potřeba hledat společnou politiku, kterou Evropa ale zatím buď nechce najít, anebo prostě není schopna ji najít. Mluví se velmi dlouho, a mluvil o tom i pan vicepremiér Babiš, že je potřeba chránit schengenskou hranici. Říkáme to více než půl roku, že je potřeba chránit schengenskou hranici. Za celou tu dobu se nestalo vůbec nic. Je to pouze mediální masáž pro lidi, tak aby měli pocit, že se něco děje. Neděje se nic. A za pár měsíců na to mu celá Evropa děkovala za to, že se k tomu postavil tak, jak se postavil. A platí to o všech státech mimo České republiky. Samozřejmě teď směrem k panu zpravodaji. Ale nemluvili jsme o plotech, o nějakých ostnatých drátech. I když prostě v určité chvíli i to je třeba potřeba. Ale v současné chvíli jsme mluvili o technickém zajištění.
Proto vnímáme, že i tato novela přináší nejen zapracování nových praktických poznatků a potřeb, které mohou sloužit i k další přípravě a stavbě dalších bloků ať už v Dukovanech, nebo v Temelíně, a vnímáme to také v kontextu evropské legislativy, protože byť ten materiál je poměrně obšírný, tak určitě je tam zapracováno vše, co se objevilo v rámci ještě nezapracovaných podmínek z Evropské komise. Takže my toto vítáme, průběh projednávání a schvalování tohoto atomového zákona, včetně doprovodného zákona, o kterém budeme hovořit za chvilku, podporujeme a budeme jednoznačně se snažit i ve výborech podpořit jeho projednání.
Já děkuji panu poslanci Šidlovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já i přes pozdní páteční hodinu cítím potřebu reagovat na některé připomínky vznesené v debatě. Pana poslance Lanka týkající se fungování Dukovan, a co s tím udělá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Chtěl bych sdělit, že ministerstvo v rámci svých kompetencí udělá maximum. Nicméně co se týká jaderné bezpečnosti, je to v kompetenci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, který, předpokládám, že dělá svoji práci. Co se týče správy korporací, neboli corporate government vykonávání akcionářských prací, tak to je v kompetenci Ministerstva financí a dozorčí rady, která by měla dohlédnout na to, zdali vše bylo v pořádku. A Ministerstvo průmyslu a obchodu se stará obecně o fungování energetiky a zásobování českých občanů elektřinou. To už tak úplně jednoznačné není. S tím se nedá než souhlasit. Export vyhořelých jaderných článků do jiných zemí, to jsou prosím chiméry, které neberte vážně. Čili tam já nevidím žádný rozpor. Já si nemyslím, že by existovalo riziko ohrožení českého průmyslu. To je myslím všechno a děkuji za pozornost.
Čili to je jedna poznámka. Nikdo se nebrání tomu, abychom nastavili nějaký trend postupného snižování emisí jak v energetice, tak v průmyslu samotném. To je myslím bez debaty. Tohle platit dlouho nebude. Relativně spěcháme, ale protože se to po nás chce.
Velice potěšitelná zpráva, že nikdo netěží víc, než odvádí například poplatky za vytěžený prostor. Tam je to dokonce ještě horší, ta čísla, podle tvrzení zpracovatelů této analýzy. Celkem oproti zemědělství, lesnictví a rybářství a zpracovatelskému průmyslu marginální jsou tyto úniky u výroby a rozvodů elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, kde nevykázané příjmy v milionech korun jsou uváděny ve výši 216 milionů a nevykázané příjmy a nadhodnocené náklady v milionech 375 milionů. Zásobování vodou. Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi. Nevykázané příjmy v miliardách jsou 36 miliard 956 milionů a nevykázané příjmy a nadhodnocené náklady v miliardách 56 miliard 749 milionů. Takže až se za chvilku dostane pan ministr financí a první vicepremiér této vlády... Mně to vadí. To znamená, tady vidíte tu absurditu. Ona míří na hospodské. Ale tady stavebnictví - nic. Máte dva roky resort dopravy. Tak proč jste neudělali větší opatření, aby soutěže byly transparentnější? Zřejmě tu transparentnost si tato koalice a zejména resort, který má druhého ministra nominovaného hnutím ANO, tak jaké protikorupční opatření udělal ten spolek? Možná jediné: že se téměř nic nestaví, což je samozřejmě také jedna z cest, jak omezit daňové úniky. Takže znova podotýkám. Zase velmi výrazná položka. Nevím, jestli je tedy tak velký problém se zaměřit na tento sektor, více kontrolovat, provádět kontroly právě v tomto resortu, v servisech a podobně. Doprava a skladování. Nejsou to zanedbatelné daňové úniky, nicméně nepatří k těm nejvyšším. Ubytování, stravování, pohostinství, tak to byl ten pech, na který se zaměřili, tak tady je uváděno 20 miliard nevykázané příjmy 17 milionů a 22 miliard 546 milionů nevykázané příjmy a nadhodnocené náklady v milionech korun. Ale je otázkou, proč zrovna na tento sektor je útočeno. Zřejmě je to důvodem pečlivé analýzy, aby se do budoucnosti dala tato data komerčně využít, nebudu říkat, že zneužít. Další položka nebo sektor ekonomiky je informační a komunikační činnosti. Nevykázané příjmy a nadhodnocené náklady v milionech jsou 7 miliard 190 milionů korun. Zase samozřejmě honit, kdo co nezaplatil a vymyslel hlavou, tady beru, že to bude poměrně obtížné, kór v dnešní éře globalizace, kdy je volný pohyb lidí, kapitálu, globalizovaný trh s nemovitostmi a podobně. Peněžnictví a pojišťovnictví má nulu.
Bylo o tom hodně popsáno, ale myslím si, že je škoda, že řada nedostatků větších či menších se začíná řešit až po událostech, které v říjnu ve Vrběticích nastaly. Při takové analýze se projevuje především nesoulad v samotných pojmech a přístupech k realizaci jednotlivých právních předpisů. Tím mám na mysli jednotlivá ministerstva. Svědčí o tom i okruh otázek, odpovědí Ministerstva obrany, dotazů k souhrnné zprávě spolku Za zdravé Valašsko. V tuto chvíli patrně ti, kteří budou sledovat jednání naší Sněmovny, zejména občané Vrbětic, nebudou uspokojeni tím, že prakticky z veřejných zdrojů víme, že vyklizení skladu bude trvat více než rok ve Vrběticích. Jsem ale přesvědčen, řekl pan poslanec Snopek, že vláda podniká maximum úsilí k zajištění bezpečnosti občanů v okolních obcích.
Pane předsedo, jestli dovolíte, pokud potřebujete konzultaci, tak já bych přečetl omluvy. A během té chvilky může proběhnout konzultace s kolegy.
Já bych, pane předsedo, pokračoval, až bych brečel, samozřejmě. Když přitlačím, tak se mi to na příštích mimořádných schůzích povede.
Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přijat.
Je pro mě naprosto nepřijatelné a šokující, když úředník Úřadu na ochranu hospodářské soutěže pan Brom chodí do televize jako úředník, který má funkci dozorového orgánu, a vykládá svoje politické filipiky v zábavných pořadech, které se tváří jako pořady politické. Úředník má vycházet ze stávající legislativy a způsobem absolutně efektivním má vymáhat právo na základě platných zákonů, nemá se účastnit politických tažení. To znamená, abych uzavřel tuto odrážku, bodové shrnutí problému. Problém byl, že uplynulo pět let -
Pane předsedo, já se omlouvám, ale musím vás vést ke kázni, abyste diskutoval skutečně k tématu a tím je program této schůze.
Toto je, pane předsedající, k tématu schůze. Já jsem neviděl na volebních billboardech, že by někdo hlásal: Budeme kontrolovat každý váš krok, nehnete ani brvou, když prostě nám nepodáte hlášení, my budeme rozhodovat o tom, jak budete podnikat, když se nám nebudete líbit, tak vás predátorsky převezmeme nebo vás necháme zavřít. Já jsem to na billboardech neviděl. Pan Václav Havel neseděl v kriminále v době, kdy jiní udávali a pakovali se a cestovali si po světě, na rozdíl od většiny, a drtivé většiny národa, aby potom nějaká parta to tady převrátila někam zpátky. Proto tedy Václav Havel v kriminálech neseděl. Budu pokračovat. Zavedení elektronické evidence tržeb má dva zásadní cíle: Omezení šedé ekonomiky... Zavedení elektronické evidence tržeb má dva zásadní cíle: omezení šedé ekonomiky a efektivnější výběr daní, zejména daní z příjmů a daně z přidané hodnoty. Za další: narovnání tržního prostředí v české ekonomice, kdy poctiví podnikatelé v různých oborech ekonomiky nejsou schopni konkurovat těm, kteří řádně neplatí daně. Domnívám se, že... Samozřejmě, ono to zní logicky. To se dá podepsat, to je samozřejmé. Je zajímavé, že ovšem dneska v tom stávajícím prostředí, kdy říkáte, že někdo platí daně, někdo neplatí daně, že vám nevadí, že selektivně řeknete část biopaliv, a vy jste tady odhlasovali, že jedna část dostane dotaci nebo daňové úlevy a druhá část nedostane. Tomu neříkáte pokřivování konkurenčního prostředí? Já tomu říkám pokřivování konkurenčního prostředí, a dokonce v podstatně větším rozsahu.
Já jsem nezaregistroval v současné době, že by na vás kdokoliv pokřikovat.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již pan ministr řekl, jedná se o úpravu zákona, nebo o novelu zákona, a vlastně právní úpravy je přesné vymezení postavení kompetencí a odpovědnosti ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a vztahů orgánů podniků k jejich zakladatelům. Cílem je dále stanovit základní soubor práv a povinnosti podniků představujících obsah práva hospodařit s majetkem státu. Návrh má kromě jiného omezit korupční rizika, jak již zmiňoval pan ministr, a zamezit špatnému hospodaření a netransparentním prodejům majetku.
Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Petr Kudela.
Jsem rád, že tento návrh zákona přišel do prvního čtení. Tam je drobný nesoulad textace, ale to jsou, myslím, věci, které se dají odstranit ve druhém čtení. Takže také doporučuji sněmovně, aby postoupila zákon do druhého čtení.
Děkuji panu poslanci Kudelovi. Není nikdo takový. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra případně pana zpravodaje. Neeviduji žádný návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 252, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 129, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh na přikázání dalšímu výboru. Není tomu tak.
Předkládaná právní úprava dále zahrnuje dosavadní zkušenosti s implementací předpisů Evropské unie a Euratomu a doporučení Mezinárodní agentury pro jadernou energii. V neposlední řadě je Česká republika vázána i politickými závazky k implementaci doporučení mezinárodních organizací působících v oblasti jaderné bezpečnosti, zejména Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která navržená právní úprava realizuje. Úprava povede k lepší možnosti porovnání situace v jednotlivých zemích a zejména snadnější harmonizace a jednodušší formování společných doporučení ke zvyšování dosažené úrovně bezpečnosti. Proto by specifické požadavky pomohly zpřesnit a zpřehlednit procesy udělování a naplňování povolení a v širším slova smyslu i výkon jednotlivých regulovaných činností. Dovoluji si uvést, že návrh zákona byl postupně upravován podle výsledků meziresortního připomínkového řízení, podle výsledků podrobného projednávání v Legislativní radě vlády, kde byl detailně diskutován každý bod tohoto rozsáhlého materiálu. Vláda projednala návrh atomového zákona 13. července 2015 a ve znění, které vám předkládá, jej schválila.
Děkuji panu zpravodaji za jeho slova. Otvírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil jako první pan poslanec Martin Lank.
Ale budu se snažit být aspoň stručný, ať vás příliš nezdržuji. Já bych chtěl v rámci debaty o atomovém zákonu otevřít téma, které pálí nejenom obyvatele Vysočiny, ale v podstatě všechny. Společnost ČEZ podle jejích slov vidí v dukovanské elektrárně jenom stroj na peníze, který bezvadně, víceméně, funguje 30 let. ČEZ prý klade přílišný důraz na efektivitu a vydělávání peněz a málo pak na stav elektrárny. Doba životnosti Dukovan je primárně omezena tím, jestli chce ČEZ nadále do provozu elektrárny investovat finanční prostředky, nebo nikoli. V této souvislosti je opravdu alarmující, že se falšovaly kontrolní snímky. Já tady nechci zdržovat, jistě to všichni víte nebo si to můžete poměrně jednoduše dohledat.
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem je standardní dokument. V roce 2014 jsme nezaznamenali žádné dramatické změny na struktuře finančního trhu, zavřeli jsme jednu kampeličku, získali jsme jednu pobočku japonské banky. Pokud se týká legislativy, transponovali jsme velmi významné směrnice v oblasti bankovnictví z Evropské unie a nařízení, které posílily, znamenaly posílení regulatorního rámce sektoru. V sekundární legislativě jsme vydali 12 vyhlášek, 18 opatření obecné povahy, 11 úředních sdělení a 8 sdělení o vydání obecných pokynů. Zmíním, že bylo provedeno 39 kontrol v bankách a družstevních záložnách, současně bylo v roce 2014 ukončeno 28 kontrol u poskytovatelů investičních služeb a 79 kontrol pojišťovacích zprostředkovatelů. Pokud jde o sankci, pravomocně jsme ukončili celkem 77 sankčních řízení. My jsme se trochu soustředili kontrolami na ty požadavky nového občanského zákoníku, abych přiblížil, možnost odstoupení od smlouvy v prvním měsíci po uzavření podání výpovědi v prvních dvou měsících. Na úrovni mezinárodní spolupráce vypíchnu vedle spolupráce s evropskými orgány zapojení do deseti kolegií evropských bankovních skupin a jedné s centrálou v USA. Pokud jde o finanční trh v roce 2014, je to stabilní trh, dosahuje dobrých hospodářských výsledků, bankovní sektor je zdravý, dobře kapitálově vybavený, nemá problém v oblasti likvidity. Bavíme se o roku 2014, připomínám. Pojišťovny také, sektor stabilizovaný, vykázal čistý zisk.
Děkuji panu guvernérovi. Dalším přihlášeným do všeobecné rozpravy je pan poslanec Karel Fiedler.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ale přece jenom bych chtěl využít přítomnosti pana guvernéra. Tři krátké otázky na pana guvernéra, jestli by na ně mohl odpovědět. Jestli pokládáte tento limit za dobře zvolený, myslíte si, že by měl být přísnější, nebo naopak benevolentnější, nebo jak to podle vás zapůsobí na ten rozháraný a neurovnaný nebankovní trh. Samozřejmě to asi nelze dělat na obchodní bázi ve velkém, ale samozřejmě to je také riziko, kde část těchto půjček, nebo takových podivných půjček, může být realizována.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Pan guvernér chce odpovědět?
Děkuji za otázku. Takže jedním z nástrojů, aby to nebylo přetíženo, je fakt, že ten sektor bude přelicencován v okamžiku, kdy se k nám dostane, a vyčištěn. Druhá otázka ohledně přesunu do černé sféry. My jsme se tam snažili dostat i paragrafy, které minimálně v té šedé sféře snižují výnosnost takového podnikání. Neumožňují vymáhání některých prvků zisku z toho neregulovaného takto poskytovaného úvěru. Čili ty subjekty, které by chtěly působit v šedé sféře, nebudou schopny se k tomu zisku dostat přes soudní systém, což by mělo pomoci.
Pokud nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana guvernéra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Přistoupíme k podrobné rozpravě, do které ale neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ani tady není zájem o závěrečná slova.
Jsou tam dotované tituly, ale jsou tam i komerční tituly. Sociální dopady: Ano. Důsledkem návrhu zákona bude vyšší motivace poplatníků řádně přiznat a zdanit příjmy. Zároveň vznikne větší prostor pro investice do vzdělání, zdravotní péče, sociální oblasti a podobně. Potenciální dopady na cenovou hladinu či na zaměstnanost vychází na základě prováděných analýz jako marginální. Vy jste tento pilíř zrušili. V rámci druhého penzijního systému speciálně pro tento účel a pro sanaci propadů byla navýšena sazba daně z přidané hodnoty. Vy jste druhý pilíř nedávno zrušili. Ono se vám to dokonce i daří. Velmi zajímavé je, že dopady na životní prostředí - je tady uvedeno ne. Myslím si, že než daňové úniky pro vás je problémem vůbec existence nezávislého segmentu střední vrstvy, protože na rozdíl od některých komentátorů levicového zaměření střední vrstva nejsou jenom podnikatelé, to je širší konglomerát obyvatel občanů, jejichž výraznějším znakem než příjmy je chování k životu, respekt ke svobodě, mají rádi svobodu, protože se chtějí o sebe postarat sami, nechodí si pro dávky, nežádají o dotace, domy si staví sami. Jsou to lidé, kteří vychovávají své děti a myslí na budoucnost této země, a když si to dáte do kontextu s tímto šíleným projektem, tak je zcela evidentní, že vy chcete zaútočit na tuto samostatnou svobodnou a svéprávnou část naší společnosti. Tudíž definice problémů, 1.2 Bodové shrnutí problémů. Přistoupím na vaši argumentaci, že EET je problém. Boj s daňovými úniky a efektivnější výběr daní je jednou z priorit vlády České republiky. V souladu s tímto cílem obsahuje programové prohlášení vlády závazek zavézt účinnou kontrolu tržeb prostřednictvím online systému evidence tržeb. K tomu bych řekl, samozřejmě nikdo nezpochybňuje boj s daňovými úniky, ale já se čím dál více domnívám a obávám, že vy vystrkujete, když tedy pominu vaše mrzké přízemní cíle, tak vlastně vystrkujete tuto mantru, abyste zakryli skutečný stav věcí.